Nyní prosím pana poslance Ferjenčíka, který je přihlášen do obecné rozpravy jako poslední.
Děkuji za slovo. To je úplně absurdní.
Děkuji za slovo. Na tom se určitě shodujeme. Já takový poznatek nemám. Myslím si, že není pravdivý. Ale vyjděme z předpokladu, že pravdivý je. Co udělala vláda hnutí ANO za pět let, aby ten jev potlačila? Nepřišli jste z opozice, už tu jste pět let. Doporučuji přečíst si jejich výroční zprávy, klidně osobní debatu s lidmi, kteří ten úřad vedou. Oni to myslí vážně a něco v tom podnikají.
Nyní pan poslanec Kupka s faktickou poznámkou, připraví se pan poslanec Munzar.
Děkuji za slovo. Dneska v deníku Právo vyšlo další číslo z celé té plejády, která od začátku spouštění EET dolehla na veřejnost. Ne přesné součty nepřesných čísel, ale jasná metodika toho, jakým způsobem ministerstvo dospělo k jednotlivým údajům, z čeho vychází, aby bylo jasné, proč celý ten další krok podnikáme.
Faktická poznámka pan poslanec Munzar, poté pan poslanec Koten, poté pan poslanec Jelínek. Máte slovo.
Já bych chtěl reagovat na pana poslance Hájka vaším prostřednictvím. Hodně podnikatelů těch zařízení má daleko více. Takže v tom odhadu jednoznačně vykompenzují těch několik málo podnikatelů, kterým stačí si to nainstalovat na mobilní telefon. Ale všechny tyto věci jsou pouhé odhady. To vědět nemůže, přesto jsou nám a veřejnosti předkládány ty výnosy jako tvrdá data, ale je nad nimi otazník. Náklady i kupeckými počty jsou daleko přesnější. Děkuji za pozornost.
Faktická poznámka pan poslanec Koten.
Dobrý den, dámy a pánové, vážený pane předsedající. Děkuji za pozornost.
Další faktická poznámka pan poslanec Jelínek, poté pan poslanec Bláha.
Potom prostřednictvím pana předsedajícího na kolegu Hájka. Ono kdyby to bylo tak jednoduché s tou aplikací, pak bych možná s tím problémy neměl. Není to opravdu tak jednoduché. A nebagatelizujme ty změny, které ten drobný podnikatel musí udělat pro to, aby se do toho systému zapojil.
Vážení kolegové, kolegyně, já dávám slib, že už nevystoupím k EET v tento den. No samozřejmě že v červených, protože vývoj každého nového typu stojí neuvěřitelné peníze.
Jinak bych chtěla říci, že máme metodiku výpočtu, prezentovali jsme ji před časem na tiskové konferenci, ta metodika je dostupná, způsob, jakým vypočítáváme tyto dopady a očišťujeme to, prosím vás, od růstu ekonomiky, to bych chtěla zdůraznit, ty máme sofistikovaně připravené a vysvětlovali jsme je také NKÚ. Pokud chcete, mohu to tu citovat, jinak komukoli odpovím písemně nebo v rámci interpelace, aby bylo doznáno toho, co tady bylo řečeno, a byli jsme napadáni za stanovisko NKÚ, abych vám to prostě vysvětlila. A ještě jedna taková poznámka. Mám tady vyčíslené i počty členů, které zastřešují. Ve spolupráci s nimi vznikala novela. To, že ji vítají, proč ji podporují a proč by bylo úplně to nejhorší, co by se mohlo stát, kdyby zůstala elektronická evidence tržeb na půli cesty, to znamená pouze pro podnikatele z první a druhé vlny.
Nyní přečtu dvě omluvy.
To znamená, můžeme počítat cokoli, ale ta neznámá proměna na začátku vždycky zanechá otazník nad těmi výpočty a nad těmi odhady a domněnkami, kolik to EET přineslo. A díky tomu, že končí, tak těm větším ubývá konkurence.
Pane poslanče, vaše dvě minuty.
Děkuji za slovo. Já jsem chtěl jenom stručně reagovat na ten metodický přístup Ministerstva financí. Chtěl jsem upozornit na to, co se stalo ohledně kontrolních hlášení.
Tyto atributy podstaty práva na svobodnou volbu povolání a vlastně i práva podnikat nynější plenární nález popsal shodně. Plenární nález uvádí v závěru, bod 113, ke zmocňovacím ustanovením zákona o EET, že vláda měla podle důvodové zprávy ochránit poplatníky před možnými tvrdostmi. Dovolím si upřesnit: měla by je ochránit před přinejmenším obtížným a mnohdy kontroverzním dopadem některých ustanovení zákona. Z poplatníků mám na mysli třeba lékaře včetně veterinárních, drobné vesnické prodejce, menší potravinářské výrobce, advokáty-jednotlivce a mezi všemi zejména lidi v důchodovém věku, které jejich povolání stále baví, přivydělávají si a mnoho dalších lidí je na nich v místě bezprostředně závislých. Předivo společenských vztahů má snad i svůj vlastní vývoj. Zpět však k metodologii ústavního přezkumu. V takovém testu by mohla být zajisté právní úprava EET shledána jako sledující legitimní cíl a obecně vhodná. Pokračovat k závěru by tu bylo předčasné. Být živnostníkem není vůbec jednoduché. Chce to kus osobní odvahy a hodně trpělivosti, protože povinností spojených s podnikáním je obrovské množství napříč celým právním řádem. V oblasti bezpečnosti práce, sociálního zabezpečení, personalistiky, hygieny a samozřejmě i daní. Tato opatření by přitom neměl posuzovat izolovaně, nýbrž v kontextu omezení stávajících. Lapidárně řečeno, stát by si měl položit otázku, zda se nejedná o příslovečnou poslední kapku, po které pomyslný pohár přeteče. Úkolem Ústavního soudu v rámci následného přezkumu je pak zvážit, zda není namístě již zmáčknout knoflík. Vzniká tak malá hyperbohatá elita a dále pak jen hůře či lépe placení zaměstnanci. Můžeme se tak dostat do rozporu s materiální podstatou demokracie. Ta je totiž možná jen ve společnosti tvořené z podstatné části vrstvou skutečně svobodných, nezávislých lidí. Právo podnikat je odvozeno od práva vlastnit majetek a svobodně s ním nakládat. Souvisí však i se zákazem nucených prací. Svědčí o tom zkušenosti z minulého totalitního režimu. Komunistický režim podnikání nejen nepovoloval, ale přímo je trestal. Nutila jej k tomu, aby byl závislý na téměř jediném zaměstnavateli, a to na státu. Pomiňme velmi malou skupinu soukromě hospodařících zemědělců a o něco větší skupinu družstevníků. Společnost, v níž naprostá většina občanů je se svou obživou závislá na jednom či několika málo zaměstnavatelích, není svobodná společnost. Proto je právo podnikat jedním ze základních práv vytvářejících podmínky pro společnost svobodných občanů. Respekt ke svobodě jakéhokoli typu, nejen podnikání, musí být vždy na prvním místě. Proklamovaný cíl EET však tomuto respektu neodpovídá. Prvním smyslem práce a podnikání je totiž vytváření materiálních hodnot a poskytování služeb ostatním členům společnosti. Skutečnost, že práci a podnikání lze zdanit, má pro úspěšné fungování společnosti druhotný význam. Před zavedením EET měl proto stát poctivě a velmi důkladně zkoumat, zda již byly vyčerpány všechny méně invazivní a obtěžující možnosti, které má k dispozici ke kontrole správného a spravedlivého výběru daní. Nic takového se však v žádném případě nestalo, byť zavedení EET nesporně představuje další administrativní i finanční zatížení podnikatelů.
EET podle mého názoru nepřispělo ke kultivaci podnikatelského prostředí, nepřispělo k jeho narovnání. A vy tento nástroj chcete rozšířit na dalších 300 tisíc podnikatelů. Ale upřímně řečeno k čemu? Ten řemeslník, který dnes nevydává faktury, svoji činnost schová za sousedskou výpomoc, EET ho nijak nepostihne. Zase na to tedy doplatí ten poctivý živnostník, který vydělává sám na sebe. Já jsem dostal podněty od Sdružení podnikatelů a živnostníků České republiky, kteří shromáždili podněty a vyjádření konkrétních podnikatelů. Myslím, že by tady měly zaznít, abyste měli představu o názorech prostých podnikatelů a jejich přístupu k EET. Příklad první a citace první: Nemám s EET problém fyzický, mám s ním problém psychický, když někdo o mně tvrdí, že kradu, což nedělám. Restauraci provozujeme ve vlastní režii 18 let a první, co jsem udělal, když jsme začali, že jsem si koupil restaurační program a vše dělal přes počítač. Pro nás tedy EET neznamenalo v podstatě zásah. Restaurační program to uměl v rámci roční podpory. Podnikáme kvůli tomu, abychom se živili a vydělali si, ne kvůli tomu, abychom živili někoho jiného. Snažíme se prodat více, abychom se třeba měli lépe nebo si něco koupili, ale ne kvůli tomu, abychom to zaplatili jinému. Další příklad, heslovitě: Pět miliard by měl za letošní rok činit přírůstek státního rozpočtu díky EET. Další vyjádření podnikatele: Nikdo z nás nemůže pochybovat o tom, že by měla existovat poctivost obecně, ve všem. Tedy i v obchodě. Na mnohé podnikatele se kouká jako na podvodníky, protože státu neodvedli všechno do poslední korunky. Jistě se najde mnoho nepoctivců, kteří stát okrádají. Proti tomu způsobilo EET v místech, kde se často pohybuji, to, že byla zavřena hospoda i obchod ve vsi. - To je citace toho podnikatele. - Přežívání je bohužel nejčastější pozice drobného podnikání. Vše by tedy vyřešil další krok. Po zavedení poctivosti nyní snižme výrazně odvody, aby podnikatel neodváděl skoro 80 % zisku státu. Je to ve formě sociálního a zdravotního pojištění, především daní všeho druhu od nemovitosti, silniční, z příjmu, DPH, odvodů za zaměstnance, i díky minimální mzdě a nepodpoře zkrácených úvazků. Je však jasné, že pokud stát bude i nadále vypouštět neekonomické zákony, na jejichž plnění musí najímat tisíce úředníků, platit nehorázné poplatky za software a správu, pak nebude nikdy dost. Závěrem tedy: Pokud ponecháme EET, pak je třeba ne kosmeticky, ale opravdu výrazně snížit ostatní odvody, aby se poctivost vyplatila a nebyla likvidační. Když to celé shrnu, nad efektivitou a přínosy systému visí veliký otazník. Přináší vysoké náklady na straně podnikatelů. Vedl ke zdražení služeb a zboží. Proč tady vlastně jsme? EET k tomu jednoznačně nepřispívá. Všechny ty miliardy, které jste nám slíbili, ale nad kterými visí otazník? Protože to jsem tady jednoznačně vysvětlil, že nad výnosy z EET visí otazník. K čemu slouží ty miliardy, za které se měly stavět školky, dálnice apod.? Takže na jedné straně veliká zátěž získat co nejvíce od podnikatelů a na druhé straně utrácení mnohdy bezbřehé. Byly proinvestovány? Stavěly se dálnice? Jak vyplývá ze stanoviska Nejvyššího kontrolního úřadu, ze státního závěrečného účtu za rok 2017, tak investice v minulém roce byly za posledních 12 let nejnižší. A tím, že rostou samozřejmě příjmy státu, nejenom kvůli opatření EET, ale zejména kvůli ekonomickému růstu, tak to jinými slovy znamená, že tento rozpočet byl šampionský v tom růstu provozních nákladů, a to i na úkor investic. Protože až přijde jednou ekonomická recese, kdo zaplatí ty zvýšené provozní výdaje? Zruší se ta populární či populistická opatření, jako je sleva na jízdné? Nebo se vymyslí další způsob, jak z někoho vydřít další koruny, aby se to zaplatilo? Já se obávám, že to není dobrý přístup, protože lidé si to uvědomují, začínají si to uvědomovat. Takže pojďme společně toto změnit, jak říká s oblibou pan kolega Bláha prostřednictvím pana předsedajícího, a už netrapme podnikatele další byrokracií, dalšími opatřeními a pomozme jim ve zlepšení podnikatelského prostředí. A tento návrh k tomu bohužel nevede.
Já vám děkuji a vaše vystoupení vyvolalo několik faktických poznámek. Jako první pan poslanec Bláha.
Vaše dvě minuty prosím.
Děkuji za slovo. Jen velmi stručná reakce. To je právě to, co my považujeme za problém. Vy říkáte: velmi intenzivně na tom pracujeme, za dva roky to snad bude. To je přece úplně absurdní přístup.
Děkuji a nyní tedy předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura.
Děkuji za slovo. Pět let má hnutí ANO ve svých rukou Ministerstvo financí. Nebyla to tisková konference opozice, nebyl to slib opozice. Můžeme se zeptat, jsme rok po volbách: A pak je tam plno zbytečných, které tam skutečně nejsou, které skoro nikdo nepoužíval.
A je to moje práce. Jenomže samozřejmě zákon o dani z příjmu a i ty výjimky máme zpracované, všechno je hotové. Takže tyto věci připraveny jsou. Je jich necelý milion. A je to jediné, co vlastně ta Finanční správa mohla zjednodušit při stávající složité legislativě.
Děkuji a opět dvě faktické poznámky.
To jsem řekl, takže to je v pořádku. A tak dále. a skutečně tam máte... Patnáct hlasů. S nimi žádnou změnu daňového systému neprosadíte. My jsme pro, abychom vedli politická jednání. My těch hlasů máme mnohem víc než sociální demokraté, tak o tom jednejme. Sektorová daň, zvýšení sazby, na to jdeme, všichni ostatní jsou proti. Samozřejmě můžete. Jednejte s opozicí. A víme, jak je těžké jednu jedinou výjimku vymýtit a jak je velmi lehké novou výjimku schválit v Poslanecké sněmovně a v Senátu.
Děkuji a nyní tedy pan poslanec Španěl. Vaše dvě minuty, prosím.
Můžeme to vzít jako takovou malou otázku na paní ministryni. Řeknu vám to asi takto. EET se zavedlo hlavně z důvodu, že drobní živnostníci volali po narovnání podnikatelského prostředí. Já vám řeknu, že celou tu dobu jsem se s nekalým podnikáním setkával a že jsem byl právě tím, kdo volal po narovnání tohoto podnikatelského prostředí.
Děkuji.
Říká - já vám něco řeknu, ať víme, o čem se tady bavíme.
Tato nedůvěra je převáděna do systému pod krycím názvem EET, kdy si podnikatel zajišťuje a platí svoji vlastní kontrolu pro stát. Já už jsem to tady nazval minule systémem, kdy náklad na můj výnos zaplatí někdo jiný. To je skutečně řízení tohoto státu jako firmy? Náklad na můj výnos zaplatí někdo jiný? To není holding, který si svou cestu vždy najde, když bude chtít. Na těchto číslech je vidět, že jejich aktivita je nenahraditelná. Mimochodem budeme za to rádi i z toho důvodu, že se vlády s ministry financí za ANO tak rozjely s provozními výdaji státu, které někdo do budoucna bude muset zaplatit. Všechny výdaje státu zaplatí nakonec střední třída a právě i těch 170 tisíc živnostníků z první a druhé vlny a dalších 300 tisíc lidí v té třetí a čtvrté vlně. A ti jsou nedílnou součástí právě střední třídy. Je to takový velice citlivý svatební dar od Finanční správy. Je to jenom ukázka toho, jakým způsobem se Finanční správa rozjela a jakým způsobem jedná v našem státě a v našem podnikatelském prostředí. Každý známe pohádku o pyšné princezně, známá scéna, kdy drábovi pomůže uhlíř a nechá ho u sebe přespat a ráno se dráb ptá: A co ty, uhlíři? Máš zaplacené daně? Asi se všichni shodneme, že to nebyla kladná postava. Paní ministryně tady opakovaně říkala, že to máme nechat na ní, že si udělá pořádek ve Finanční správě. A to mi na tom celém vadí co nejvíce. Zaváděli jste další opatření, kontrolní hlášení, snížení limitu pro výdajové paušály, a tím jste administrativně, časově i finančně tyto podnikatele zatížili. Vy jste nijak tuto zvyšující zátěž nekompenzovali, vy jste odmítli námi navrhovanou možnost a podanou ruku ve formě zvýšení limitu pro uplatnění výdajových paušálů. Administrativa spojená s daněmi je u nás jedna z největších v Evropě. A paní ministryně mě tady opravila s tím, že mám stará data a že už jsme na tom lépe. Každý ale může udělat chybu, já se za to na paní ministryni nezlobím. Pan poslanec Volný mě tady také minule opravoval, že v číslech míchám dohromady první a druhou vlnu a třetí a čtvrtou vlnu. Já se mu omlouvám, že to tak vyznělo. Ovšem věrohodnost těchto čísel je podle samotného Nejvyššího kontrolního úřadu diskutabilní. Věrohodnost těchto údajů je diskutabilní, protože v materiálech jsou zveřejňovány rozdílné hodnoty, u nichž není vysvětlena metoda jejich výpočtu, a nejsou podloženy ani analýzou konkrétních dat. Prezentujete to veřejnosti jako fakta. Nebo je evidována proto, že přišel za podnikatelem nový zákazník, případně stávající zákazník více nakoupil. Je to spíše řečnická otázka, já po paní ministryni nebudu chtít ani odpověď. Proto výnosy dosažené díky EET zůstanou vždy s otazníkem. A já se skutečně domnívám, že je dosahováno větších tržeb díky ekonomickému růstu, díky aktivitě lidí, díky tomu, že lidé více vydělávají a také více utrácejí.
Vznikla tady potom veliká, veliká diskuse jak na plénu, tak potom na výboru pro sociální politiku. Bohužel tehdy paní ministryně na toto nepřistoupila. Já jsem velmi rád, že na tuto situaci následně zareagovali senátoři. Já jsem senátorům za to vděčný, že ten senátní návrh vznikl. A je také třeba připomenout, že máme skoro rok od voleb a vládní návrh tady nemáme. Já navážu na kolegy, kteří tady zmiňovali to, že by bylo dobře v rámci legislativního procesu, aniž bychom chtěli nějak ten legislativní proces prodlužovat, projednat ještě alespoň navýšení příspěvku na péči ve třetím stupni závislosti. Takže klub KDU-ČSL podpoří tento návrh.